Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování 204, 194 přítomných, 60 pro, 92 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Další návrh je B47, opět paní kolegyně Kovářové a poslaneckého klubu STAN. Částka 300 milionů.
Hlasování 205, přítomných 194, 66 pro, 95 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Další návrh.
Další návrh je B49 paní kolegyně Kovářové a poslaneckého klubu STAN.
Hlasování 207, 194 přítomných, 66 pro, 90 proti. Další návrh. Děkuji vám.
Držíme připravený Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán, dva klíčové standardy pro státní správu, které dávají návod, jak dělat IT. Máme tři klíčové dokumenty: Informační koncepce České republiky, Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán. Všechny rezorty se musí dát do souladu. Budeme mít jednu platební bránu, jednu datovou schránku, jeden systém na přihlašování. V příštím roce začnou ubývat. Legislativa - co není v legislativě, to nemůžeme dělat. Proto je tak důležitý zákon o právu na digitální službu, který nám spoustu překážek odstraňuje. Staví mimo jiné digitální jednání na rovnocennou úroveň s jednáním fyzickým, umožňuje nám sdílení dat mezi systémy. Co nám přinese? Předvyplněné formuláře. Ukládá vytvořit katalog služeb do jednoho roku, mít plán a ten pak do čtyř let realizovat. Do pěti let budeme mít všechno digitální. Nastavujeme systém, který zdědí další vlády, a budou na něm stavět. Na zákon o právu na digitální služby navazuje dalších 150 zákonů. Všechny finalizujeme a 15. ledna 2020 začínáme připomínkový proces. Nikdy nebylo v oblasti digitalizace tolik legislativních změn. Máme nové věci, ale posouváme i stávající. Předělali jsme datové schránky na uživatelsky přívětivější. Narostlo nám jejich používání, měsíční průměr je 8 mil. zpráv. Portál občana. Připojujeme a připojíme všechny portály ministerstev, připojujeme města, ať máme komunikaci se státem jednodušší. Máme tam funkční notifikace, takže dostanete zprávu, že vám končí doklady nebo technická. Narazili jsme ale na to, že stále máme málo občanů využívajících elektronickou identitu. Momentálně jich je 550 tis., a to je strašně málo. Začínáme úplně novou éru v tom, jak se budou využívat služby, již za rok tato revoluční změna. Jak jsme slíbili, vzor Estonsko, tam lidi už na úřady de facto nechodí. Kromě map vznikne i Portál stavebníka, Datové úložiště kolaudací, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, Datové úložiště projektové dokumentace a Národní geoportál územního plánování. Na návrhu pracovali zástupci MMR, dopravy a další spolu s katastrálními úřady, kraji, městy, odbornými organizacemi a privátním sektorem, včetně poslanců napříč politickým spektrem. Pokud vím, tedy hlavně pan Kupka a paní Kořanová. Digitalizace procesu schvalování se společně s rekodifikací stavebního zákona stává průlomem ve změnách stavebního řízení. Víme, že proces stavebního řízení u nás trvá dlouho, měníme to a velká část je po dnešku legislativně vyřešena. Velký posun ve zdravotnictví by pak mělo znamenat v příštím roce předpokládané schválení legislativy k digitalizaci zdravotnictví. Hotové paragrafové znění, čekáme diskusi, a následná implementace nás posouvá o pořádný kus dál. Veškerá data mezi lékařem, zaměstnavatelem a pacientem budou digitální. Dáváme již jenom jeden doklad, a to potvrzení neschopnosti pro pacienta. I to změníme a občan dostane potvrzení do datové schránky. Základem budou předvyplněné formuláře. Dalším důležitým portálem je portál Moje daně. Už dnes můžeme podávat daně elektronicky. My se snažíme, aby když už se rozhodnete podat daně tímto způsobem, bylo co nejvíce údajů předvyplněných. V rámci controllingu děláme evidenci všech systémů a nákladů na IT za všechny rezorty, abychom přesně věděli, kam jdou peníze. Rezorty peníze dostaly, toto jsou peníze na služby, které budou používat všechny rezorty. Na tomto poli se hodně angažujeme, aby nám v porovnání v jinými státy přestal ujíždět vlak. Vytvořili jsme Digital Innovation Hubs, Centrum pro digitální inovace, což je neziskový subjekt s cílem podporovat digitální transformaci společnosti, zejména malých a středních podniků, organizaci veřejné správy a vzdělávacích institucí. Máme národní strategii umělé inteligence a usilujeme o vybudování centra excelence v České republice. Máme studii potenciálu nových technologií blockchain. Hodně se věnujeme rozvoji konceptu Smart Cities. Máme k tomu Akční plán 2.0, který si klade za cíl zjednodušit a zlevnit výstavbu sítí. Udělali jsme revoluční kroky, které nás posunou dál. My jsme jasně prohlásili v programovém prohlášení vlády, že na školství nám mimořádně záleží. A my samozřejmě to, co je tam napsáno, splníme - v programovém prohlášení vlády. Za prvé Rozvojový program finanční překrytí přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol. Od ledna 2019 mohly mateřské školy zajistit překrývání učitelek ve všech třídách, od září pak i prodloužit dobu provozu.
Konzumace návykových látek má nejen negativní účinky na zdraví české populace, ale představuje i vysokou ekonomickou zátěž pro veřejné rozpočty a samotné konzumenty i jejich rodiny. Na základě pozměňovacích návrhů přijatých zde na půdě Dovolte mi, abych je shrnula. Druhý senátní pozměňovací návrh obsahuje zrušení zvýšení sazby daně u loterií. V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by sazby daní u všech hazardních her zůstaly na současné úrovni. Třetí senátní pozměňovací návrh předkládá vlastní upravenou podobu zdaňování technických rezerv v pojišťovnictví. Právní úprava obsažená v pozměňovacím návrhu je však v některých částech značně obecná a pracuje s položkami, které v účetnictví nemusí být vždy vykazovány samostatně. Popírá tedy smysl zavedení nové úpravy zdanění technických rezerv. Důsledkem by byly i značné rozpočtové dopady, řádově miliardy korun. Výše hranice pro odpisování technického zhodnocení nehmotného majetku se měnila již několikrát. Navrhovaná změna by systém daňového odpisování spíše dále znepřehlednila a přinesla by nové administrativní náklady pro poplatníky. Ministerstvo financí má dlouhodobý záměr komplexně přepracovat systém daňového odpisování majetku tak, aby byl výrazně jednodušší a pro poplatníky přísnější, a to jednorázově a provázaně v rámci celého systému. S ohledem na veškeré skutečnosti, které jsem tu teď přednesla, si vás dovoluji požádat, abyste návrh zákona schválili v původním znění, tedy ve znění, v jakém byl postoupen Senátu České republiky.
Senát si nemyslí, že by měl posuzovat intenzitu porušení jednacího řádu.
Já vás všechny odhlásím na žádost. Je tady návrh tří poslaneckých klubů, hnutí ANO, ČSSD a KSČM, abychom hlasovali a jednali i po devatenácté hodině. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní vystoupí s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych trochu ještě doplnil to, co říká pan předseda Benda. Já musím říct, že s ním zcela souhlasím. Za mě je to ideální stav. Super, skvělé, takhle to přesně má fungovat. Má to jeden háček. Takže varianta, která vznikla na Úřadu pro ochranu osobních údajů, byla taková, že to naběhne pro nové věci a ty staré se dokončí podle dosavadních předpisů. To je to, co bylo vtěleno do toho návrhu, který jsme tady projednávali v souvislosti se základními registry.
Nyní se rozhlédnu, zdali je ještě zájem o nějaké další vystoupení. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. Takže přistoupíme k hlasování. Doufám, že všichni víme, o čem hlasujeme. Někdo na mě syčí. Ne, pane hejtmane. Přistoupíme tedy k projednávání dalšího tisku a jedná se o Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Dobrý den. Z hlediska praktické aplikace zákona tato nepřesnost nepředstavuje žádný aplikační problém. Řešením vzniklé situace bylo tuto nepřesnost opravit při nejbližší novele. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh novely zákona byl Senátem vrácen Poslanecké sněmovně, právě z tohoto důvodu Ministerstvo zemědělství nemá dalších připomínek a souhlasí se schválením návrhu zákona ve znění pozměňovacího návrhu. Návrh zákona měl dle požadavků nabýt účinnosti 14. prosince 2019, což je lhůta nezbytná pro adaptaci nařízení o úředních kontrolách. V této souvislosti má Ministerstvo zemědělství zájem na co nejrychlejším přijetí předložené novely.
Nyní prosím, aby se slova ujal senátor Vladislav Vilímec.
Jediným důvodem je odstranění zjevné chyby, která tedy byla obsažena už v samotném návrhu toho zákona. Docela mě překvapilo, že zemědělský výbor si toho nevšiml. Já to nebudu protahovat, vezmu to stručně.
Nezpochybňuji hlasování.
Dobře, děkuji. Budeme tedy pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty. Pokud máte zájem, já vám, paní ministryně, rád udělím slovo, až tady bude klid. Paní ministryně, ještě posečkejte. Myslím tím levou část i pravou část Poslanecké sněmovny.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si myslím, že co se týče navýšení rodičovské, tak vše podstatné bylo řečeno. Myslím si také, že rodiny si zaslouží jistotu. Proto si vás dovolím požádat, abychom společně podpořili navýšení rodičovské a sněmovní verzi.
Děkuji paní ministryni. A ptám se, jestli má zájem pan senátor Marek Hilšer o vystoupení a o odůvodnění usnesení Senátu. Je tomu tak.
Důvodová zpráva také říká, že je potřeba pružně reagovat na možnost slaďování rodinného a pracovního života, a to i v oblasti dávkové podpory rodičů pečujících o malé děti. Myslím, že nikdo z nás není naivní natolik, abychom si mysleli, že můžeme nastolit nějakou absolutní spravedlnost. Anebo jsme mohli dát jenom některé a vyloučit 70 tisíc rodin.
Co jste udělali vy? A když jsme u toho, kdo tady drží slovo. Dodneška si to pamatují! A dodneška to napravujeme po vás! Oni všichni vědí, minimálně v bezpečnostních sborech, jak to bylo za vás. A všichni se modlí, abyste se nevrátili!
Ale já jsem neslyšel nic o tom, že by tady byl příslib v roce 2013 nebo 2014, že vláda zvýší rodičovský příspěvek. Tak nechť tady nevytahují lidé z KDU-ČSL, TOP 09 nebo ODS tyhle záležitosti! Prosím vás, ano, veřejný příslib je veřejný příslib. A jestli tady někdo dodržuje slovo, tak jsou to ti, kteří chtějí, aby to, co bylo slíbeno, také nemuselo být příští rok odebráno, jak vy si to představujete, abyste potopili státní rozpočet. O to vám jde! A nezlobte se na mě, ještě jedna malá poznámka. Pan předseda Stanjura tady povídal o tom, že to není spočítáno. Copak si mohl ten člověk představit, že bude v roce 2020 opravdu ten příspěvek pobírat? A máte to spočítáno? Nemáte to spočítáno! Takže tady také nelžete! A jestli chcete někomu vyčítat dodržování slova, tak se hlavně zamyslete sami nad sebou!
Nyní vystoupí pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Stanjura.
Víte, pane ministře Hamáčku prostřednictvím pana předsedajícího, i pane místopředsedo Filipe, až budou psát naše politické nekrology, což může být brzy, tak se klidně s jejich autory hádejme, co kdo kdy v minulosti udělal, z jakých důvodů a za jakých objektivních podmínek. Teď to nemá žádný smysl. V porovnání s tím, že vláda má z roku na rok o 100 miliard vyšší příjmy, v porovnání s jinými výdajovými prioritami, ať už jsou to dotace neziskovým podnikatelským subjektům, ať už to jsou slevy na jízdném, jsou to prostě marginální položky. Jestli ano, tak pojďme schválit ten senátní návrh.
Následuje faktická poznámka pana poslance Jurečky. Připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.
Mám dvě faktické poznámky. Přece nebudete chtít poslouchat za čtyři roky, když to bude jinak, jak jste tehdy tady dnes udělali špatné rozhodnutí vůči rodinám s malými dětmi. Ta argumentace je prostě divná, je chybná. To mně úplně nesedí. A prosím pěkně, máte, koaliční vládo, ve svém koaličním programovém prohlášení napsáno: "Zavazujeme se aktivně podporovat pracující rodiny s dětmi prostřednictvím daňových slev." Je to na stále stejných hodnotách. Odmítli jste to. A moje poznámka ještě na pana předsedu Filipa s tím, jak komunisté drží slovo.
Myslím si, že neříkám nic nového. Členové výboru pro bezpečnost mě slyšeli v minulém týdnu, kdy jsem chtěla informace, jak toto bude pan ministr Hamáček řešit, protože to skutečně považuji za zásadní. Pane ministře, co jste dokázali vy? To je výsledek vaší práce!
Já se zkusím držet věcného tématu a mluvit pomaleji, aby mi paní kolegyně Černochová rozuměla. A začnu u ní.
Pomiňme rezorty, které vede hnutí ANO, a zkusme hledat peníze v rezortech, které vede Česká strana sociálně demokratická, a já to hledání ještě zúžím na rozpočtovou kapitolu 313 - pokud se nepletu. Tak se na to podívejme. Podívejte se do položky - rozpočtová kapitola 313 MPSV, aktivní politika zaměstnanosti. Pro koho? Zeptejte se zaměstnavatelů, jestli by rádi zaměstnali české zaměstnance, kdyby byli na trhu. Nepřesvědčila jsem hnutí ANO. Takhle jednoduché to je. My jsme to v rozpočtu identifikovali, ty částky. Navrhli jsme je ušetřit. Jsem pro, jsem proti. Jsem pro, jsem proti. A nakonec poslechnu Andreje Babiše. To je nám fakt jedno. Mimochodem v minulém bodě jste porušili programové prohlášení vlády o daňové neutralitě a nezvyšování daní. A ještě jste si zatleskali. Můžete. V minulém bodě jsem to počítal. Jedno promile výdajů. Jedno promile výdajů. Ne, paní ministryně, v tom vám za pravdu nedám. Já nemám důvod to nepřiznat. Nás jste přesvědčila, my jsme připraveni hlasovat pro návrh horní komory.